To ví každý. To je ve prospěch veřejného zdravotního pojištění? Tento návrh je legitimní za jediného předpokladu, že se prosadí - my jsme ostře proti, ale je to legitimní politický názor, někteří zejména levicoví politici chtějí mít jednu zdravotní pojišťovnu, a to státní. A s tím skutečně problém není. Nejmenuje se to státní zdravotní pojištění, ale systém veřejného zdravotního pojištění. A pokud chcete mít státní, prosím, je to politický názor, říkám převážně levicový, tak si prosaďte změnu zákona, zaveďte jednu pojišťovnu, která bude státní, a pak můžete používat systém státní pokladny i pro ty peníze. Takže není to skoro stejné, jako kdybychom říkali: než privátní podniky, jsou lepší státní podniky. Já si to nemyslím ani jednou. Nemyslím, že státní banka je lepší než komerční banky, ale měli jsme jednu. Státní banka československá se jmenovala, ne? A nemyslím si, že státní podniky fungují lépe než privátní podniky. Myslím si pravý opak.
To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Díky. Já jen pár slov panu Stanjurovi. Víte, já jsem vždycky říkal, že to budu řídit jako firmu. Tak to řídím jako firmu. Proto jsem taky vydělal minulý rok 540 milionů korun. A taky jsme si půjčili 100 miliard za negativní úrok. Proč by stát nemohl prosperovat? Proč by měl být jenom jako dojná kráva, kterou každý podojí? No tak teď fungujeme. Jsme v konkurenci. A nabízíme dobré podmínky. Proč by stát nemohl transparentně nakupovat? Proč by nemohl fungovat? Snižujeme daně. Snižujeme dluh.
Já nejsem překvapený. Nevím, jak jste na to přišel. Ale překvapený bohužel nejsem. Takže neříkejme si, že to je nějaká nabídka. Je to uložená povinnost peněz, které nejsou státní. Zrušme dotace. To ušetříme desítky miliard ročně. Nebo obce soutěží u SFDI o cyklostezky. Tomu rozumím. Dobré projekty. Zrušme ty dotace. Ušetříme peníze. Případně můžeme zvýšit podíl obcí. Ušetříme úředníky. Ty, kteří píšou ty dotace.
Takže přerušuji projednávání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.
Hezký dobrý večer, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Petr Fiala.
Doufám, že to znamená, že vládní koalice uznala, že kontrolní hlášení, které začalo být účinné od letošního ledna, je problematické a že vládní koalice má zájem se bavit o našem návrhu na jeho odložení. Dokazuje to, že jsme měli pravdu, že kontrolní hlášení je nejenom nesmyslné, ale i špatně napsané, špatně připravené. Není na něj připravena podnikatelská veřejnost, není na něj připravený stát, respektive Ministerstvo financí, Finanční správa. Je potřeba něco udělat a zákon opravit. Považujeme ho za špatný. V okamžiku, kdy se dostaneme do vlády, tak zrušíme kontrolní hlášení, uděláme to bezprostředně, protože to jenom obtěžuje podnikatele, nic pozitivního to nepřináší. Moje zdůvodnění bylo velmi podrobné. Návrh přináší další byrokracii pro daňové poplatníky. Dále připomínám, že podle důvodové zprávy také kontrolní hlášení úzce souvisí s elektronickou evidencí tržeb, která měla být podle původní představy vlády zavedena k začátku letošního roku. To se evidentně nestane.
Tuto větu pana ministra neumím číst jinak než jako zastrašování a snahu o umlčení názoru většiny občanů České republiky.
Pokračujte.
- nemá občan České republiky právo odmítnout islamizaci naší země? Dovolte, abych připomněla celou situaci. Náš národ není xenofobní. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti. Pan prezident vyzval lidi, ať nepodléhají vymývání mozků. Na pódiu rovněž vystoupil předseda našeho poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch, předseda Úsvitu Miroslav Lidinský a předseda Bloku proti islámu Martin Konvička. Toto shromáždění se i kvůli teroru v Paříži konalo za velmi přísných bezpečnostních opatření. V davu před pódiem, kdy každý přítomný musel projít bezpečnostní prohlídkou, byly i vlajky příznivců Bloku proti islámu a iniciativy Islám v České republice nechceme. Dále v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově pan ministr řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. Tímto svým prohlášením pan ministr jasně zaškatulkoval shromáždění tisíců občanů na Albertově jako takové, kterému se má policie věnovat. Ptám se, jak je možné, že pan ministr spravedlnosti demokratického státu vyzývá policii, aby vůči někomu zasáhla. Co se totiž stalo? Hned pár hodin poté, co ministr spravedlnosti tato slova pronesl, byl předseda Bloku proti islámu doc. Martin Konvička obviněn z podněcování k nenávisti, za což hrozí až tři roky vězení. Tímto krokem zahájila vládní moc v České republice přímý útok na svobodu slova, svobodu shromažďování a na všechny občanské a politické svobody občanů. Já jsem v této věci interpelovala pana ministra spravedlnosti ústně i písemně. Chtěla jsem vědět, proč použil slova o tom, že policie má stíhat trestné činy, zrovna ve spojitosti s tímto shromážděním. Panu ministrovi jsem rovněž napsala, že jeho vyjádření v této věci považuji za velmi závažná a je zcela nezbytné, aby je vysvětlil. Jaké bylo mé překvapení, když jsem si přečetla odpověď na interpelaci. Konvičky, se kterým má být nyní veden čistě politický proces. Jaká je skutečná podstata procesu, jsem se definitivně utvrdila z policejního spisu tohoto případu. Pan doc. Konvička je stíhán za šíření nenávisti k islámskému etniku, protože dle policejního spisu veřejně podněcoval k nenávisti vůči muslimské etnické menšině, islámskému náboženství a k omezování práv a svobod jejich příslušníků. Náboženství a etnický původ spolu nelze takto spojovat. Prostě je patrné, že sice policie dlouho věc šetřila, ale pak pod tlakem ministra rychle namastila nesmyslné obvinění. Jinými slovy, to obvinění je vymyšlené a vycucané z prstu. V této věci je velmi podezřelá ještě jedna okolnost. Obvinění vychází ze dvou posudků soudních znalců, kteří si ale odporují v klíčové otázce, zda islám šíří náboženskou nesnášenlivost a zda se jedná o agresivní náboženství. Základním důkazem k tomu je hlavní ideologický pramen islámu - Korán. Navozuje nerovnost mezi mužem a ženou, zavádí právo šaría charakteristické drakonickými tresty za porušení Koránu a vyzývá k zabíjení nevěřících. O Koránu je zakázáno pochybovat, Korán je třeba bezpodmínečně plnit. Konvičky se zakládá na zcela protichůdných materiálech. To jen posiluje podezření, že policisté jednali na objednávku někoho, kdo po nich chtěl, aby za každou cenu po doc. Vážený pane ministře, o islámu se velmi odvážně vyjádřila vaše stranická kolegyně poslankyně paní Jana Lorencová zde na půdě Sněmovny a řekla: "Islám není náboženství. Islám je životní filozofie. Islám je něco naprosto cizí, odlišné kultury. Je to něco, s čím se většina národa nikdy nemůže ztotožnit.
Ano, byly tam určité problémy a některé dílčí věci z pohledu praktických zkušeností se musely opravit. Opak je prostě pravdou. Dnes je tolik kontrol. Takže jsem od toho upustil. Podle mého soudu je třeba vyčkat na to, jestli Senát schválí, nebo neschválí novelu Ústavy. Proto bych v závěru, a určitě to padne od dalších našich kolegů, chtěl navrhnout, aby byl tento návrh zákona zamítnut.
Návrh na zamítnutí se hlasuje ve třetím čtení na začátku. Pokračujeme ještě pořád v obecné rozpravě třemi faktickými poznámkami. Nejdříve pan poslanec Adamec, potom pan poslanec Horáček, poté pan poslanec Bendl.
Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě jsem tady říkal, že byla schválena ta ústavní verze. A kolegům bývalým starostům i současným starostům bych doporučil, nedávno jsem to viděl na nějaké televizi, byl to takový seriál ve své době velmi populární Okres na severu.
Muž na radnici. Tak pan poslanec Horáček.
Samozřejmě výbor pro veřejnou správu nic neblokuje. Že to neprojednal, to má jeden jediný důvod. To znamená, my jsme nedostali informace, jaký je nastavený systém kontrol. V té chvíli se nemůžeme rozhodnout, protože nechceme trestat obce dalšími kontrolami, dalšími razítky. Proto si myslím, že jsme dneska neměli pokračovat.
Děkuji panu poslanci Horáčkovi za dodržení času. Pan kolega Bendl se hlásí do podrobné rozpravy, takže faktickou poznámku nevyužije. Ptám se, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. V obecné rozpravě.
My jsme o tu informaci jako výbor požádali na jaře loňského roku. Na jaře loňského roku! Znovu opakuji, to není truc nebo nějaký klacek pod nohy, který bychom se snažili někomu házet, protože na téma kontroly a jejich využívání a efektivity a různých duplicit a triplicit, kdy tři kontrolují totéž, přičemž dva subjekty kontrolující řeknou: je to v pořádku, a třetí řekne: v pořádku to není. A na základě toho výbor pro veřejnou správu si vyžádal tuhle informaci, a zdůrazňuji, napříč politickým spektrem. Tam jsme si nehráli na žádnou velkou politiku. A protože jsou starostové jak z levice, tak z pravice, tak jsme o tom vedli poměrně široké debaty a řekli jsme, že chceme čísla. Ať se kontroluje, ale důsledně. Takže to není, že by NKÚ nemohl chodit kontrolovat obce, kraje a podobně.
Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Hegerovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Já obdivuji kolegy, jak dlouho dokážou mluvit o takové jednoduché věci, jako že peníze zdravotních pojišťoven, které leží v soukromých komerčních bankách a které dneska, za chvíli, možná budou muset platit negativní úrok, a platí bankovní poplatky, tak jsme si dovolili říct, že by mohly ležet v státní pokladně. Takže nevím, proč pan kolega Heger mluví o zdravotnictví. Nechci mluvit o tom, kolik potřebujeme pojišťoven, možná jednu, nevím. Takže je to jenom o penězích. Máte pravdu, kapánek jsme navýšili vůči 2014, ale víte proč? Takže teď tohle v některých státech funguje normálně. Je tam nula a odpustíme bankovní poplatky. Pro ně je to dobrý obchod. Je to čistě pragmatická finanční operace, která nám vylepší, ano, vylepší nám dluh, vylepší nám rating a zase budeme v Evropě kapánek lepší.
Já bohužel nemůžu souhlasit s tím, co tady teď řekl pan ministr právě v té oblasti zdravotnictví tohoto zákona. Zákon si nedovoluji hodnotit. Ale na výboru pro zdravotnictví probíhala velmi seriózní diskuse, kde jsme jasně dávali argumenty proti tomu, co tady pan ministr tak vychvaluje. Jenom upozorňuji na to, asi mu to pan náměstek měl vyřídit, protože pan ministr a všichni ostatní na zdravotním výboru s tímto opatřením zásadně nesouhlasili a neberou ho jako něco, co je ve prospěch českého zdravotnictví. Takže tady si dovoluji nesouhlasit. A bylo by fajn, kdyby si Ministerstvo financí udělalo rozbory, jaký dopad to bude mít na zdravotní pojišťovny, a tedy na systém veřejného zdravotního pojištění, a tedy na zabezpečení potřebné zdravotní péče pro pacienty České republiky. Děkuji za pozornost.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Já jsem pozorně poslouchal pana ministra a musím s ním souhlasit, že komerční banky dneska, když si uložíte peníze, tak to nic moc není.
Děkuji panu poslanci Adamcovi.
A kam asi tito migranti půjdou, když Německo již nyní kolabuje? Je pravda, že kdo v Africe se nedostane k televizi, může si s arabskými titulky přečíst novoroční projev kancléřky Merkelové, jak ona všechny ráda v Německu přivítá. Dovolte mi citovat: "Nenaslouchejte těm, kteří si s chladem, či dokonce nenávistí v srdci chtějí uzurpovat němectví jen pro sebe a ostatní z něj chtějí vyloučit." Reálně paní kancléřka přes své proimigrační běsnění se dostává pod stále větší tlak například bavorských politiků, kteří její politiku chtějí zastavit. Ministr vnitra v pátek 13. prosince říkal, že hranice se dají střežit jedině výstavbou plotu. Už nejsou tak neprostupné jako ve středověku, ale s technologiemi se dají velmi dobře chránit bez toho, aniž by bylo třeba na Šumavě stavět jakýkoli plot. Totéž platí o řece Moravě.
Pokud máte jinou diskusi, než je téma pořad schůze, prosím v předsálí. Pokračujte, pane poslanče.
Co se týče hraničních měst a přechodů, tam pravda je instalovat minimálně mobilní bariéry, abychom na příval migrantů byli připraveni a mohli reagovat ne v řadě dnů, ale minut. Ale jsou to přesně ony technologie, které od září požadujeme. Říkám, že jak jezdíme po debatách a potkáváme se s velkým množstvím lidí, tak ti lidé mají zájem chránit hranice, mají zájem vstoupit do řad policie. Jsem přesvědčen, že jestli je něco dobrého v rámci migrace, tak je to uvědomění, které mezi naše občany přichází. Tito lidé si stále více uvědomují, že je potřeba chránit Českou republiku a že je potřeba se do ochrany České republiky zapojit. To, že si lidé více uvědomují, jak velký dar máme v naší zemi, že nemusíme řešit francouzské, ale bohužel dnes i německé problémy s přistěhovalci. Navíc kdyby vláda přistoupila na naše návrhy, tak od léta se dali policisté již přijímat. Již dnes jsme prostě ztratili půl roku, a nyní již s náborem není možné otálet. V neposlední řadě armáda ani nemá kompetence, které jsou k dlouhodobé ochraně hranic potřeba. Dámy a pánové, ministr vnitra v prosinci uvedl ještě jeden argument, proč nechce vyhovět návrhům Úsvitu - národní koalice. Pokud chceme platit tuto vysokou cenu, pokud jsme připraveni ji platit, tak se tam vydejme. Tento argument je lživý. A já se zeptám, jestli někdo vyhodil Řecko ze Schengenu za to, že neplní své unijní závazky s ochranou hranic EU. Zdali vyhodil Maďarsko za to, že postavilo na hranicích plot. EU nevymáhá mnoho závazků svých členů včetně zmenšování schodku státních rozpočtů.
To byly omluvy, budeme pokračovat v návrzích na změnu programu. Nyní pan poslanec David Kádner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Sliboval jsem, že budu stručný. Jedná se o návrh na vydání zákona o detenčních centrech pro nelegální migranty v cizích státech. Proto navrhuje náš poslanecký klub Úsvit, abychom tento bod zařadili na pořad této schůze. Protože těch bodů už tady bylo více, já ho navrhuji zařadit na dnešek jako další v pořadí po již předřazených bodech.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
V současnosti se množí lidé vyjadřující se kriticky k některým tezím obsaženým v islámu. Je to například nerovnost pohlaví, nerovnost lidí podle víry, věčný boj na život a na smrt proti nepřátelům víry, nadřazenost náboženského práva právu státnímu, tedy přesněji zákonům, které stvořil člověk, a mohl bych jmenovat spoustu dalších tezí, třeba že homosexuálové zaslouží smrt nebo že si žena za znásilnění může sama, což by mělo v prvé řadě znepokojovat našeho ministra pro lidská práva. Osobně jsem si už několikrát vyzkoušel, že kritika islámu vede policii a státní zástupce do schizofrenní situace. Pochopitelně je trochu nelogické, když mi za můj výrok, že muslimové jsou časovaná bomba, bezpečnostním rizikem, hrozí na základě podnětu úřadů postih, a naopak je dnes naprosto legitimní propagovat myšlenky, že naše zákony nejsou platné, že ženy nemají stejná práva jako muži a některé zaslouží drakonické zabíjení kamenováním. Jen pro pořádek dodám, že moje vyšetřování za výše uvedený výrok o vyznavačích islámu nakonec minulý měsíc odmítl mandátový a imunitní výbor Sněmovny, což jste možná ani nezaregistrovali, přestože jsem se případnému veřejnému projednání na plénu Sněmovny nebránil. Takže si myslím, že je potřeba si vyjasnit tyto věci, kam až vlastně - nebo co to ta islámská ideologie přesně vlastně je a kde jsou ty mantinely pro naše demokratické zřízení. Teprve pak můžeme pokračovat v debatě, nakolik je tato ideologie mírumilovná, nebo ne. Oslovil jsem písemně Nejvyšší státní zastupitelství a písemně jsem je požádat o stanovisko ohledně ideologie islámu a ohledně jeho vnímání z hlediska české Ústavy a z hlediska českých právních zákonů. Bude to samozřejmě bolestný a politicky nekorektní proces. Ale myslím, že je nutné pravdivě pojmenovat, že bílá je bílá a černá je černá. Myslím, že je k tomu právě ten nejvyšší čas, abychom to pro celou společnost vyjasnili a aby i právníci, aby i ústavní soudci a soudci v podstatě věděli, jakým způsobem mají postupovat a jak se k tomuto problému mají všichni stavět. Usnesení nenavrhuji, myslím, že bychom k němu měli dospět po všeobecné společné rozpravě. Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu.
Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený s návrhem do rozpravy. Nyní dvě faktické poznámky. První poznámka Vladimíra Koníčka, poté pan poslanec Kalousek.
Ta uplyne až v průběhu této schůze.
Kdo je proti tomuto návrhu?